Jádro budu vždycky podporovat, je to dobrá věc. Tak to bude rozvodná soustava. Jestli si vzpomínáte, tak v době, kdy vypínali Němci své elektrárny a přecházeli na elektřinu z větrníků a na fotovoltaiku, tak se na hranicích s Českou republikou musely postavit dva velké vyrovnávací transformátory, aby nedocházelo k přetokům a k poškození přenosové soustavy v České republice. My jsme poměrně velmi zasíťovaná země. Ono to má nějaké parametry, co tam může být, jak je to bezpečné, nebezpečné. Ano, slyšel jsem nějaké studie na to, že by se to táhlo v zemi. Tímto poprosím pana předsedu hospodářského výboru, aby pro tento bod vyčlenil poměrně velký čas. Toto skutečně nebude záležitost na půl hodiny.
Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu."
Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele a zpravodaje? Není zájem. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Pokračovat budeme omluvami. A opětovně poprosím pana ministra dopravy Martina Kupku, aby se ujal slova.
Zdůrazním, že 80 až 90 % veškerého dopravovaného zboží na světě se právě pohybuje na mořích, tak i proto je ona dohoda nezbytnou podmínkou, aby nedocházelo ke zbytečným škodám. Česká republika v tuto chvíli nemá žádnou námořní obchodní loď, která by se plavila pod její vlajkou, ale pod její vlajkou se plaví celá řada menších plavidel, která se ale těmito podmínkami řídí rovněž. Zapojení České republiky do mezinárodní námořní organizace je dlouhodobě nezbytnou součástí našich dopravních strategií. A stejně tak platí, že připojení se k Úmluvě COLREG znamená i náš český příspěvek k tomu, aby na mořích nedocházelo zbytečně ke srážkám.
Pane zpravodaji, prosím.
Děkuji za slovo. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."
Děkuji, pane zpravodaji, a já otvírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na případný zájem o závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje? Poprosím pana zpravodaje, ať mě kontroluje. Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh usnesení byl přijat. S touto smlouvou jsme vyslovili souhlas.
Evropská komise již proti Rakousku zahájila právě příslušná řízení.
Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru - jenom hlásím změnu, je dohoda, že zpravodaje Tomáše Kohoutka zastoupí pan poslanec Ratiborský. Pane poslanče, máte slovo.
Pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové. Znamená to samozřejmě také vytvoření jednotného spravedlivého přepravního trhu s tím, že zároveň se tím otevírá příležitost pro hospodářskou soutěž. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky.
Pane poslanče, máte slovo.
Letecká spojení, která máme na Střední východ, začínají být čím dál tím důležitější z hlediska nejenom turistiky, ale rozvoje obchodu jako takového.
Děkuji panu zpravodaji zahraničního výboru. Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se v tuto chvíli, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také nemá zájem. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Já vám děkuji. Nyní dle schváleného programu budeme projednávat bod číslo Pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, důvodem předložení tohoto návrhu je vyslovení souhlasu s dodatečnou ratifikací Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačení celních deliktů. Samozřejmě se tím také bude dařit potlačovat podvody v rámci společných celních operací. To je cílem této ratifikace a našeho souhlasu s ní. Děkuji moc za případnou podporu.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím velmi stručně, neb usnesení bylo přijato jednoznačně, nicméně si ho dovolím přečíst vzhledem k tomu, že součástí naší ratifikace je i udělení výhrady s jednotlivými přílohami, to znamená, považuji za důležité, aby to zde zaznělo. Považuji to za důležité, neb právě toto je jeden z důvodů, proč je tato úmluva předkládána k ratifikaci, neb tato úmluva je v zásadě pro Českou republiku platná už od roku 1999, ale až do tohoto data pouze jakožto vládní smlouva. Nyní měníme její režim právě, jak zaznělo z úst pana ministra, aby byla celní spolupráce efektivní.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy z místa? Rozhlížím se, nikoho nevidím, takže končím rozpravu.
Možnosti spolupráce se San Marinem jsou samozřejmě vzhledem k velikosti tamního trhu omezeny. Česká republika přistoupila historicky ke sjednání pouze smlouvy upravující výměnu informací v daňových záležitostech a po určité době, kdy ze sebe San Marino jasně smylo nálepku daňového ráje, souhlasila Česká republika se sjednáním smlouvy upravující zamezení dvojímu zdanění. San Marino představuje pro české investory a vývozce řadu možností. Mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří elektrické generátory, nápojové sklo či stolní skleněné výrobky. S ohledem na to, že San Marino je významnou turistickou destinací, jsou jejich perspektivním vývozním artiklem například upomínkové předměty a broušené skleněné výrobky. Tato komplexní daňová smlouva pokrývá zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů a majetku. Standardně také upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace. Smlouva umožní neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a současně zajistí i relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států. Smlouva mimo jiné zvýší i právní jistotu investorů obou zemí, vytvoří prostor pro české podnikatelské subjekty a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů. Celkový přínos plynoucí z aplikace předkládané smlouvy bude záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je z pohledu České republiky dlouhodobě pozitivní, neboť hodnota vývozu z České republiky převyšuje hodnotu dovozu. Vzájemná obchodní výměna v roce 2021 přesahovala 127 milionů korun. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si navrhnout, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s ratifikací této smlouvy.
Děkuji, paní předsedající, a všem kolegyním a kolegům přeji pěkné poledne. Svým usnesením doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení, které přečtu následně, a také mě zmocnil jako zpravodajku výboru, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu.
Děkuji mnohokrát. V tuto chvíli si dovolím otevřít rozpravu, do které není nikdo písemně přihlášen. Zeptám se v tuto chvíli, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy? Rozhlížím se, nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Pane ministře, je zájem? Paní zpravodajka? Také. Děkuji mnohokrát. Já ho ještě znovu přečtu, aby všichni věděli, o čem budeme hlasovat. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Nyní se dostáváme k bodu číslo Opět poprosím, protože nevidím tady pana ministra spravedlnosti, takže předpokládám, že ho zastoupí pan ministr dopravy pan Martin Kupka, kterému bych si dovolila v tuto chvíli předat slovo, aby nás seznámil s tímto návrhem.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych jen krátce uvedl vládní návrh, kterým se Parlamentu předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Arménskou republikou o usnadnění aplikace Evropské úmluvy o vydávání. Účelem této dohody je řešení případů, kdy občané jedné smluvní strany jsou na území druhé smluvní strany v nepřítomnosti, avšak po řádném předvolání odsouzeni pro spáchání trestného činu, nicméně ještě před nastoupením a vykonáním uloženého trestu se vrátí na území svého domovského státu. Česká republika ani Arménská republika navíc běžně nevydávají své vlastní státní příslušníky. Případné žádosti o vydání by tedy v takových případech nemohlo být vyhověno. Provádění dohody bude v působnosti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, které zajišťuje komunikaci prostřednictvím Národní ústředny Interpolu a Ministerstva zahraničních věcí, které zajišťuje komunikaci diplomatickou cestou. Provádění dohody nebude spojeno se zvýšenými finančními nároky na státní rozpočet a bude hrazeno z kapitol uvedených ministerstev. Děkuji za pozornost a prosím o příznivé posouzení vládního návrhu.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Richarda Krpače, LLM, zpravodajské zprávě poslance Balaše a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje
V tuto chvíli se zeptám: hlásí se někdo ještě do rozpravy z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra? Také není. Takže přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já vám děkuji.
Také bych si dovolila připomenout, že Advokátní komora konstatovala, že v jeho případě rozhodně nedošlo k žádnému porušení jeho činnosti, co se týče advokáta. A ještě k dotazům, proč zrovna on? No, protože on pochází ze Zlínska. Jsou starostové, kteří mu důvěřují, protože ho celá léta znají a vědí, kolik toho pro obce a města, nejen ve svém regionu, udělal. Nepopíráme a jsme si vědomi toho, že to má zcela jiné pozadí než ty předchozí případy. Musím samozřejmě přiznat, že je to pro mě osobně velké zklamání a považuji to také za zradu, protože to není systémové selhání, ale je to v podstatě zrada člověka, kterému jsme dali důvěru. Tím chci říct, že jsme označováni v uvozovkách Andrejem Babišem jako zločinecká organizace. Tak toto prosím zásadně musím odmítnout, protože hnutí STAN reprezentují desítky a stovky lidí, kteří ve svých funkcí starostů, místostarostů a zastupitelů dělají službu pro lidi a dělají kvalitní práci. A ještě k poslednímu vystoupení pana předsedy Okamury, prostřednictvím předsedající, ohledně pana ministra vnitra. Pan ministr vnitra a ani pan ministr Gazdík zde nemohou být, protože jsou řádně omluveni a mají pracovní jednání. Pan ministr vnitra konstatoval a také se takto vyjádřil, že není žádný důvod k tomu, aby odstoupil. Pan ministr Vít Rakušan jasně říká, že postupy policie nesmí a nemůže ovlivňovat, a jasným důkazem toho je to, že policie v případě pana Petra Hlubučka koná.
Chci se zeptat, jestli se ještě někdo hlásí ke změnám našeho programu.
říkám to, co je vážné, a ne že tady budu mlít desetkrát to samé. A nyní tady máme záležitost s jedním z našich členů, ano, je to závažná záležitost. Jak jsme jednali my? Jak jsme jednali jako STAN? Příslušný orgán to členství pozastavil a zároveň jsme vyzvali dotyčného člena strany, aby se vzdal všech funkcí, které má. Ani náš ministr vnitra nemůže vědět nic víc. Prostě jsou to selhání, která mají individuální charakter a nemají vztah k našemu poslaneckému klubu a k naší vládě.
Pan poslanec Vrána tu asi není, tak ho posuneme na konec.
Děkuji za slovo. Z tohoto důvodu nelze vyčíslit náklady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty přesným způsobem, nýbrž lze pouze vytvořit určité kvalifikované odhady. Toto se přitom týká jak nákladů spojených s pořízením vozidla, tak i nákladů provozních. Podobný pokles cen lze předpokládat též u bateriových elektrobusů. Podle vyjádření Evropské komise při projednávání novely směrnice o čistých vozidlech by přitom již kolem roku 2025 měla být cena bateriových elektrobusů srovnatelná s cenou dieselového autobusu. V budoucnu zřejmě bude vedle sebe koexistovat celá řada technologií, zejména ty bateriové a vodíkové. Vodík má ale největší potenciál uplatnit se zejména v nákladní dálkové dopravě, protože nabízí lepší poměry dojezdu a dobu tankování v porovnání s bateriovými protějšky. V osobní dopravě má vodík potenciál zejména jako palivo pro dodávky, které se potřebují pohybovat po dálnicích ve větších rychlostech, a také větší automobily. Bohužel neumíme predikovat budoucnost, ale do množství vodíkových aut na silnicích bude promlouvat i ekonomika provozu, nákupní cena a přístup k infrastruktuře plnicích stanic. Jeden autobus vyjde přibližně na 15 milionů korun. Můžeme si to dnes dovolit? Předpokládám, že dopravci tím pádem budou muset nuceně zvýšit cenu jízdného pro naše občany, a to v době raketově rostoucích cen energií, potravin a dalších surovin, ještě více zatíží rozpočty českých domácností. Jelikož současná vláda velmi otálí s jakoukoli podporou českých občanů, bude nejlepší, když tento vládní návrh zamítneme a necháme našim občanům více peněz v jejich peněženkách. Město však zatáhlo za záchrannou brzdu a od vodíkových autobusů se v poslední chvíli odklonilo. Důvodem byla provedená kalkulace odhadovaných nákladů na provoz, kterou si město nechalo zpracovat. Není ale zřejmé, co vše bylo nebo spíše nebylo do kalkulace započítáno. Každopádně shoda o výrazně vyšších nákladech na provoz vodíkových autobusů panuje v odborných kruzích napříč Evropou obecně. Děkuji vám za pozornost.
A nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě. První faktická poznámka.
Děkuji, pane předsedající. Co se týká elektromobility, tak je to naprostá chiméra, kdy za několik let budeme řešit, co s autobateriemi, které tedy nyní se používají v elektromobilech, které jsou velmi nebezpečné.
Řada vládních poslanců i ministrů, jak jsem včera zaznamenala v médiích, má tendenci tuto kauzu bagatelizovat s tím, že se jedná o lokální průšvih, který nemá žádnou vazbu na vládu. Jde totiž o kauzu významných členů hnutí STAN, které vyšetřuje policie, a šéfem Ministerstva vnitra, jak víme, je Vít Rakušan, který je současně předsedou hnutí STAN. A většinu z toho řeší policie, kterou řídí předseda politické strany, která tyto praktiky toleruje.
Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Okamura.
Vážené dámy a pánové, policie včera odvedla v klepetech jednoho z nejvyšších politiků vládního hnutí STAN, Petra Hlubučka, který je náměstkem pražského primátora. Policie a státní zástupce již Hlubučka obvinili v souvislosti s rozsáhlou korupcí. Podle mého názoru a podle názoru hnutí SPD by Vít Rakušan za této situace vůbec neměl být ministrem vnitra, jelikož podle veřejných informací se razie točí také kolem podnikatele Michala Redla, který měl v minulosti blízko ke známému zločinci Radovanu Krejčířovi a dnes má vazby na vládní hnutí STAN. Tady bych rád poznamenal, že podle mého názoru ministr vnitra Vít Rakušan moc dobře ví, kdo je to Petr Hlubuček. A já myslím, že ohledně této kauzy budeme ještě určitě - já jsem o tom přesvědčen - slyšet další a další jména a další a další informace. Přitom už všichni dávno víme, ať je to kauza Věslava Michalika, kauza Stanislava Polčáka, že ministr vnitra Vít Rakušan o všem věděl předem. Mně tady chybí předseda poslaneckého klubu Cogan. Ano, prostřednictvím vaším. Pan Cogan, předseda hnutí STAN. Od té doby jenom sedíte, už je tady kauza Polčák, Farský, Michalik, Gazdík, Hlubuček, další. Takže to je samozřejmě ještě k tomu panu Hlubučkovi.
Děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. První z nich pan poslanec Koten. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Je samozřejmě nad slunce jasné, že policie při plnění svých úkolů a celý Integrovaný záchranný systém musí mít vozidla, která jsou schopná dojet z bodu A do bodu B, aniž by jim došly mezitím baterky. Mám pocit, že tyto směrnice, které přecházejí z Evropské unie a z Evropské komise a dávají členským státům povinnost implementovat do jejich právního řádu takovéto nesmysly, tak bychom se tady měli zamyslet, jestli opravdu tam nesedí blázni a ti blázni nás tady nechtějí zlikvidovat. To už se všichni zbláznili?
Také děkuji za pozornost i za dodržení času a další s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Balaštíková. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec.
Ale problém je úplně přece někde jinde. Problém je v dostupnosti těch energií a v ceně těch energií a to je ten zásadní problém, který já kritizuju. A já vám řeknu něco, co je úplně pro mě děsivé. Tam prostě ta klimatická záležitost, to je ten prapor, který je potřeba nést až do roztrhání těla. Nezvládneme to ekonomicky.
Také děkuji za vaše vystoupení.
Já už slibuji, že tady dneska budu asi naposled, protože už za chvilinku bude půl. Ale my se posloucháme, pane kolego, prostřednictvím... To jsem ráda. A bylo by fajn, kdyby někdo řekl: Ano, my ctíme ten prapor, ale řekněte nám, kudy ta cesta vede. A to by bylo úplně to nejlepší, co by mohlo zaznít a co by bylo výstupem, protože aspoň by všichni věděli, že tato cesta je ta správná a už vám do ní nikdo ty vidle házet nebude.
To byla faktická poznámka paní poslankyně Peštové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To bude ten velký problém. A pro mě zásadní otázka je, kde ty zdroje vezmeme, a to ve všech těch komoditách. Čerpací stanice - některá města to mají, některá to nemají. Takhle si to řekněme, takhle to funguje všude. Já si osobně myslím, že bude potřeba se tím velmi pečlivě na hospodářském výboru zabývat. Takže já bych úplně nezabíjel tu standardní dopravu. To je rok 2030, tím nenaplníme ty cíle.
Než přistoupíme k projednávání smluv, dovolte, abych načetl omluvy, které během poslední doby dorazily. Omlouvá se pan poslanec Vít Vomáčka ze zdravotních důvodů 16. a 17. června.
Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku.